Prosím, abychom o tomto návrhu hlasovali. Nejdříve vás odhlásím. Hlasování končím.
Hezké a příjemné dopoledne, vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážení členové vlády, dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Pokud chceme jednat racionálně a opravdu ve prospěch lidí a nejvíce ohrožených skupin společnosti, pak budu chtít, ať snížíme DPH u potravin, protože to reálně pomůže rodinám s dětmi, seniorům, lidem s nižšími příjmy. Až toto uděláme, tak se bavme o snižování DPH u jiných položek. Pan Babiš veřejně prohlásil, že 30 tisíc podnikatelů si přeje zavedení elektronické evidence tržeb. Já bych pana Babiše rád upozornil na to, že průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky ukázal, že 71 respondentů uvedlo, že by elektronická evidence tržeb neměla být povinná. Jiný průzkum agentury Median pro Českou televizi zase říká, že 56 % oslovených živnostníků a podnikatelů má obavy ze zavedení elektronické evidence tržeb. A z čeho mají tito podnikatelé, podotýkám, oprávněnou obavu? Dotázaní se bojí hlavně zvýšené administrativy, vysokých pořizovacích nákladů na nový přístroj, ale i možného zneužití posílaných dat. Opakuji: zvýšení administrativní zátěže, pořizovací náklady a zneužití dat. Další výrok pana Babiše byl, že firmy chtěly kontrolní hlášení. Opravdu to chtěly firmy? A opět jsme u toho, větší administrativní zátěž. Pan Babiš také prohlásil, že Finanční správu zajímá jen párování faktur, nic víc. Jako jeden z důvodů uvedl karuselové obchody. A to je směr, kterým bychom se měli dále ubírat. Velké sítě firem, které ve velkém krátí daně, ne drobní živnostníci na obcích a malých městech. Já věřím, že pan ministr na to bude pamatovat i v příštích letech a opravdu rozpočtové určení daní pro obce a města posílí, stejně jako se posílilo pro kraje. A tady jsem zase u toho, že pan poslanec Komárek si může udělat čárku, že se zase sníží administrativní zátěž pro naše podnikatele.
A nyní dvě faktické poznámky.
Já bych začal tedy těmi argumenty proti. Pan ministr odešel, nicméně vy všichni ostatní, kteří o tom budete hlasovat, byste si měli ty argumenty před tím než zmáčknete ten knoflík, jasně uvědomit a zopakovat. Ano, samozřejmě, nikdo z nás nemůže říct, jestli se vybere víc daní, nebo ne. Nemůže to říct ani pan ministr. Je pravda, že to nemůže říct s jistotou ani opozice. Už se tady jednou sázel s panem kolegou Kalouskem. Takže to je otázka, jestli vybereme nebo nevybereme víc daní. Samozřejmě nemůže nikdo říct, jestli vybereme nebo nevybereme. Co je důležité a k čemu se pan ministr nevyjádřil. A on vám tady říkal, že jsou velké společnosti, které jsou natolik silné, že stát od nich není schopen vybírat daně. Možná se pokusím přihlásit ještě jednou, jestli dostanu slovo. Pan ministr Babiš tady tvrdí, že lidé nechtějí platit daně.
Děkuji. Teď tady mám tři faktické poznámky, ale dřív než k nim přistoupíme, dovolte mi načíst omluvy. Paní poslankyně Pěnčíková od 11 hodin do konce jednacího dne ze soukromých důvodů. Pan poslanec Grospič od 10 hodin z důvodu účasti na pohřbu a dále z osobních důvodů. Pan poslanec
Úřad na ochranu hospodářské soutěže v případě, že zahájí řízení, musí bez možnosti uvážení zrušit napadený úkon a úkony následující nebo zrušit celé zadávací řízení. Práva stěžovatele jsou přitom dostatečně zabezpečena, dokud zadavatel neodpoví na námitky, nemůže v následné osmidenní lhůtě uzavřít smlouvu. Navíc platí, že do 19 dní může ten, kdo podává námitky, podat námitky k ÚOHS. Odůvodnění: Navrhované znění zachovává současnou praxi vyhrazených zakázek pouze pro dodavatele zaměstnávající více než 50 % zaměstnanců z řad zdravotně postižených. Nová směrnice unijní však podmínky pro vyhrazené zakázky rozšiřuje. Na toto rozšíření vládní návrh zatím nereflektuje. Nový odstavec 3 vychází z článku 20 evropské směrnice, který umožňuje vyhradit veřejnou zakázku pro dodavatele, kteří zaměstnávají více než 30 % osob nejenom zdravotně postižených, ale i osob znevýhodněných na trhu práce. Cílem pozměňujícího návrhu je podpora sociálních podniků integrujících do pracovního procesu i osoby znevýhodněné. Pro vysvětlení je třeba dodat, že navrhovaný koncept vyhrazených veřejných zakázek je zcela jinou věcí než nechvalně proslulá praxe zneužívání chráněných dílen pro cenové zvýhodnění při hodnocení o 15 % v podlimitních zakázkách. Nad rámec směrnicové úpravy ponechává tento pozměňující návrh ještě hranici 200 milionů korun u dotovaných staveb a souvisejících služeb. Poskytovatel dotace však bude moci vyhradit v podmínkách dotace, že dotovaný subjekt je povinen zadávat podle zákona. Ponecháním stávající úpravy dotovaného zadavatele jsou ubírány České republice jakožto členskému státu možnosti intervenovat ve prospěch zemědělců. To je vše, děkuji za pozornost a prosím o podporu mých pozměňujících návrhů.
Děkuji panu poslanci Klaškovi. Nyní pan poslanec Leo Luzar, připraví se pan poslanec Jiří Petrů. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji panu poslanci Luzarovi. Nyní pan poslanec Jiří Petrů, připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka.
Obsahují rovněž zdůvodnění.
Děkuji panu poslanci Jiřímu Petrů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jedná se o čtyři pozměňovací návrhy. Prováděcí předpis stanoví znění obchodních podmínek. Soulad s prováděcím předpisem pak dává zadavateli možnost, aby se v odůvodněném případě mírně odchýlil od znění v prováděcím předpise. Další pozměňovací návrh. Navíc často bývá zadavatel zastoupen a zadávací dokumentaci tvoří třetí osoba.
Snahy podhazovat zakázky tam budou stejně. Jenom v okamžiku, kdy se ty nůžky rozevřou, tak budou větší. Paní ministryně tady říká, že s tím sčítáním zásadně nesouhlasí a že bude bojovat proti tomu. Neprovedete-li ten projekt do tehdy a do tehdy, dokdy jste se zavázali, peníze vrátíte. A jít úplně na začátek toho procesu znamená pro spoustu starostů obrovský problém. Podle mého hlubokého přesvědčení by se nic šíleného nestalo. Ti z vás, kteří mě sledují a dávají pozor, ještě to zopakuju. Vůči firmám, které budou ze zahraničí, bude zákon benevolentnější než vůči těm, kteří mají svá sídla zde. Tento zákon, takto ho předkládáte. Ty argumenty jsme slyšeli. Podle mě taky dost klíčová věc, i když mě pár lidí uklidňovalo, říkali hele, v té třetí, čtvrté úrovni už se stejně nezjistí, komu ta firma vlastně patří, takže ve finále si s tím každý poradí. Myslím si, že to prostě je jeden z problematických bodů celého toho zákona.
Možná že to vysvětlí metodika, ale kde je jistota, jak to rozhodne dohledový orgán, kontrolní nebo auditní orgány? My to podáme, my řekneme 80 % rozpočtové ceny, pod to nemůžete jít. Například při prokazování způsobilosti se opakovaně vyskytuje zadavatel může, zadavatel nemusí. Jak se k tomu samému postaví dohled, kontroly, tak jak už jsem to tady říkal? Opět velmi nejasná budoucí aplikační praxe. To vše snižuje právní jistotu zadavatele i dodavatele. Pro zadavatele to zvýší administrativní zátěž, bude to klást velké nároky na sledování postupně vznikající judikatury. Zákon o zadávání veřejných zakázek také mluví o zjednodušení pro podlimitní veřejné zakázky, nebo mluvilo se, že přinese zjednodušení pro podlimitní veřejné zakázky. To je výborné, to vítáme. Ale zjednodušení má prý zahrnovat i české uveřejňování pro podlimitní veřejné zakázky a nikdo zatím neví, jak to české jednoduché uveřejňování bude vypadat. Takže kdy se to zadavatelé dozvědí, jaké vlastně budou ty podmínky? Zákon o veřejných zakázkách je hlavní zákonnou normou pro čerpání fondů EU. Postupujte tak a tak. Chcete zakázky do 6 milionů? Postupujte tak a tak. Takže kolegové, kolegyně, kteří připravujete zakázky, raději si udělejte všechny zakázky do poloviny dubna letošního roku.
Děkuji panu poslanci Paverovi.
Kolegové, kolegyně, děkuji za slovo. Jeho projev mě velice zklamal. Měl tam spousty věcných věcí, o těch pojďme diskutovat, ale jeho invektiva a narážky na paní ministryni jsou trošičku za roh. Prosím vás, buďme věcní a nebuďme takto odvážní. My jsme si tady jednou něco malinko takového dovolili a dostali jsme tak přes palice, a měli jste pravdu, já jsem se dokonce paní kolegyni omlouval, ale vy to děláte naprosto běžně. Tak prosím vás, toto si odpusťte!
Děkuji. Pardon, paní ministryně, ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Kučera a pan poslanec Pavera.
Já si myslím, že by se to skutečně hodilo.
Děkuji. Myslím si, že jsem neřekl nic, co by mělo urazit někoho. Mluvil jsem pouze o skromnosti a úctě.
Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážen pánové poslanci, já bych chtěla reagovat na několik věcí.
Děkuji paní ministryni. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Věra Kovářová.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, ráda bych se vás zeptala, zda tento návrh řeší problém, který by se dal pracovně nazvat pozitivní diskriminace lokálních dodavatelů.
Podle mého názoru jasné stanovení této částky může vést ke spekulativnímu nakládání s majetkem u těch, kteří se tomuto zákonu budou chtít vyhnout. Jak už jsem zmínil, může podpořit závist, udavačství, kdy soused bude sousedovi řešit, jestli náhodou nabyl poctivě svůj majetek.
Děkuji. Váš návrh je evidován a bude o něm hlasováno.
Děkuji, pane předsedo, za slovo. Ale nezapomněli jste náhodou, kolegové, že tady je dlouhodobě návrh poslanecký, který řeší podobnou věc, ale poněkud důkladněji? Tento tisk je z naší dílny, proto tedy o tom mluvím, to je asi logické. Ale nejsem si jist, jestli při špatném politickém zadání nebo alespoň polovičatém politickém zadání tuto práci úředníci vlády odvedli.
Drtivá většina zakázek je do 2 milionů nebo potažmo do 6 milionů, které se odehrávají v obcích. Těch velkých podle investičních rozpočtů obcí je docela málo. Teď nebudu mluvit o velkých městech, ale řekněme o těch menších. Můžeme hovořit o nějakých metodických pokynech, pomůckách, které jim budeme nabízet a dávat. Tady se ptám - a ta otázka samozřejmě míří do budoucna, ale předpokládám, že tento bod tam asi projde, je stěžejní, předpokládám, z toho kontextu návrhu připraveného paní ministryní. Jak dalece bude její úřad připraven reagovat v rámci metodiky a pomoci těmto starostům, aby to, co chtějí, již nebylo nediskriminační? To je jedna z věcí, kterou tomuto zákonu vytýkám, že vlastně až příliš uvolňuje tento prostor. Na to chci upozornit. Já dlouhodobě říkám, že problém veřejných zakázek v České republice není samotná realizace zakázky, ale i předpříprava. Tento problém se ani tomuto zákonu nepodařilo vyřešit. Pouze pokud tento pozměňovací návrh projde, se na to přestane brát zřetel z toho pohledu mít projekty v pořádku. Čili bych na to rád upozornil při projednávání těchto změn a hlasování do budoucna, že to považuji za docela velkou chybu. Tento pozměňující návrh, ač v celku možná překvapivý, možná nelogický, dle mého názoru nemá příliš zdůvodnění své podstaty, proč tam navrhovatel tento paragraf dal. Tento pozměňovací návrh se paradoxně objevil ve dvou výborech, ve dvou verzích. Bohužel v usnesení garančního výboru již ten druhý bod z toho vypadl a je tam jenom ten první - vyřadí se tyto dva subjekty. Tady budu zvědav potom na doporučení v rámci hlasování paní ministryně, jak se tady s tímto vyrovná. Chci se ještě pozastavit nad drobnou věcí, která mě zaujala spíše z praktických hledisek. Samozřejmě známe takové zakázky. Jsou to specializované firmy, specializované postupy, vědecké vynálezy a podobné záležitosti. V bodě a) se ale hovoří: předmětem plnění veřejné zakázky je jedinečné umělecké dílo nebo výkon. Čili také bych si dovolil upozornit na tento bod, který je tady zařazen a může být docela problematický ve vztahu k různým zájmovým a profesním skupinám a komorám. Ještě jeden bod mi dovolte, než přistoupím ke svým pozměňovacím návrhům. To je logická věc.
Než budeme pokračovat, přečtu došlé omluvy. Omlouvá se pan ministr obrany z odpoledního jednání ze zdravotních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Fiedler od 19. hodiny do konce jednacího dne z pracovních důvodů.
Z tohoto důvodu za tímto pozměňovacím návrhem pořád stojím a pevně věřím, že v Poslanecké sněmovně projde.
Já jsem nastoupila na ministerstvo a hned po nástupu se začalo pracovat na novém zákoně. Tento zákon vznikl za osm měsíců a byl projednán se všemi, Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv, akademická sféra, podnikatelé, všechny svazky, samozřejmě i vy skrz politické spektrum. Musím říci, že tady padlo od paní poslankyně Halíkové, že přišlo tolik pozměňovacích návrhů. Já jsem za ně ráda, a velmi ráda. Zákon se nejmenuje "bojujme proti korupci, vyřešme všechno v České republice". Tento zákon má o třetinu více paragrafů. Nicméně tento zákon je objemově o 20 % jednodušší a kratší. Já si to nevybavuji. My jsme měli tři směrnice. Chtěla bych říci, že tady slyším nějakou kritiku ohledně délky zákona a podobně. Ale to nevadí, je to na debatu. Není správný. A na to není nástroj, jak toto ohlídat.
Vážení paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat odpoledním jednáním. Nejprve přečtu omluvy. Než přistoupíme k dalšímu bodu, tak prosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb.
Přeji všem dobré odpoledne. Jak jsem avizoval při volebních bodech, v krátkosti vás seznámím s výsledkem té jedné tajné volby jednoho člena do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Zde jsou výsledky: kandidát Milan Bouška získal 35 hlasů, Miroslav Konvalina 10 hlasů, Jan Mrzena 45 hlasů a Miloš Zahradník 30 hlasů. Tohoto kvora nedosáhl nikdo, a tak tedy do druhého kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. V abecedním pořadí jsou to Milan Bouška s 35 hlasy a Jan Mrzena se 45 hlasy. To je ode mne vše. Děkuji a předávám slovo.
Tím pádem jsme vyčerpali informaci o výsledku voleb a budeme tedy projednávat bod Prosím paní ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou, aby tento tisk uvedla.
Vážený pane předsedo, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek jsem vám představila při prvním čtení zákona, které se konalo v listopadu loňského roku. Nový zákon je výraznou změnou oproti dosavadní úpravě a posunuje zadávání veřejných zakázek v celoevropském modernizačním trendu. Náš nový zákon - není to novela, je to opravdu nový zákon - je stručnější a dochází ke změně systematiky tak, aby zákon byl přehlednější, a směřuje od obecného ke konkrétnímu. Jedná se opravdu o velkou změnu zákona, který představuje, jak se mají zadávat v České republice veřejné zakázky. Ráda bych připomněla také, že se jedná o důležitou normu a cílem tohoto zákona je zajistit férová pravidla pro výběr dodavatele. Právě spravedlivou a rovnou soutěží lze dosáhnout hospodárnosti a efektivity ve veřejných investicích. Návrh zákona velmi výrazně snižuje byrokracii, a to jak pro zadavatele, tak i pro uchazeče a dodavatele. Zároveň budou zadávací řízení výrazně flexibilnější. Posílení pružnosti ovšem také samozřejmě přináší posílení odpovědnosti zadavatele a na druhou stranu zákon je určen hlavně těm, kteří chtějí zadávat hospodárně a efektivně. Předložený návrh byl podroben při přípravě a při projednávání ve výborech velmi silné diskusi a velmi dlouhé diskusi. Přestože u veřejných zakázek existuje mnoho protichůdných zájmů, naše snaha směřuje k tomu, aby pravidla byla vyvážená, tedy na jednu stranu silně naplňuje zásadu transparentnosti a zároveň však umožňuje již zmíněný pružný přístup. Návrh zákona byl probírán ve třech výborech Poslanecké sněmovny. Paralelně s ním byl projednáván i změnový zákon, kterým se budou měnit v souvislosti s přijetím nového zákona o zadávání veřejných zakázek jiné zákony. Některé pozměňovací návrhy, které jsme přijali, zákon opravdu vylepšují. Zároveň bych si vám dovolila poděkovat za vaši aktivní účast ve skupině poslanců a senátorů, kterou jsem zřídila prostřednictvím a skrz veškeré politické spektrum Poslanecké sněmovny a Senátu České republiky. Vaše návrhy i zkušenosti byly pro nás podnětné a sami víte, že mnoho z nich jsme akceptovali. Projednávání ve výborech vyústilo v doporučení výborů zákon schválit, avšak ve znění doporučovaných pozměňovacích návrhů. Chtěla bych zde zmínit některá témata, která byla nejvíce podrobena diskusi. Velká debata se vede a vedla ke změnám smlouvy. Předmětem diskuse je otázka, zda pravidla stanovená směrnicemi na národní úrovni nezpřísníme. Ministerstvo pro místní rozvoj je připraveno podpořit takové řešení, na kterém bude dosažen širší konsenzus. S návrhem na zvýšení limitu pro hranici, kdy není třeba zadávat koncese podle zákona, zásadně Ministerstvo pro místní rozvoj nemůže a nebude souhlasit. Jedná se o změnu jednoho z podstatných parametrů zákona. Ministerstvo financí také v této oblasti nesouhlasí se zvýšením. Hrozí v tomto případě riziko, že zadavatelé budou zakázky nastavovat tak, aby se staly koncesemi, a mohli tak do 100 milionů zadávat bez soutěže. To je pro nás nemožné a nepřípustné. Vládní návrh zavádí povinnost zadavatele zjišťovat u vítěze majetkovou strukturu až ke skutečným majitelům. Nebudeme souhlasit s návrhy na vypuštění této povinnosti, které se také objevily v pozměňovacích návrzích, a jsme připraveni podpořit návrh na upřesnění způsobu prokazování majetkové struktury. Vládní návrh našeho nového zákona předpokládá, že o veřejné zakázky se v případě akciových společností budou moci ucházet pouze ty společnosti, které mají zaknihované akcie.